Nyní bude faktická poznámka Kateřiny Valachové.
Na základě shody s komisí pro spravedlivé důchody - a také samozřejmě věříme v podporu našeho koaličního partnera, protože výchovné směrem zejména k ženám způsobí to, že narovnáme ty nespravedlivé důchody u starodůchodkyň, ty staré důchody, které se nám pořád nedaří narovnat. Víme, že v obou případech bude dopad na právě starodůchodkyně, zejména ženy, a zejména na ty nejnižší důchody, o co by nám, zákonodárcům, mělo jít především. A domnívám se - i směrem k ministryni financí - že toto podpoří, protože to je samozřejmě nejenom spravedlivé, ale i rozpočtově odpovědné, že míříme na nejnižší důchody.
A to můžeme zařídit právě tak, že opravíme mechanismus natrvalo. Dále bych vás chtěl požádat o podporu dalších pozměňovacích návrhů, které předkládáme. Všechny jsou rozpočtově odpovědné.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Od paní ministryně Jany Maláčové tady slyšíme už několik let, že se důchodová reforma připravuje. My chceme podporovat důchodce systematicky. Obávám se však, že tento návrh není systematický ani zdaleka.
Nezlobte se na mě, jestli si tady hrajete na to, že jednou se staneme spolkovou zemí buď Německa, nebo Rakouska, tak prosím, tímhle způsobem opravdu ne.
Děkuji. Jinak se tady vůbec nezaklínejte právním státem, jinak jste jenom pokrytci a úplně stejní komunisti jako před rokem 1989, jestli tento tisk, respektive tento sněmovní dokument 8843, který tuto nespravedlnost řeší, jestli ho nebudete schopni podpořit.
Vyhlásím to tak, jak požadují předsedové poslaneckých klubů.
A v tom je rozdíl mezi legalitou a legitimitou. To je jedna věc. A já bych do toho také už nezabíhal. Myslím, že je v pohodě, abychom o nich začali hlasovat.
Pokud se nikdo nehlásí - ano, vidím pana poslance Jaroslava Foldynu, máte slovo.
Hodně partyzánů, hodně bojovníků. Super, vedete to dobře, lidi to určitě zajímá. Je potřeba s komunismem bojovat 30 let po válce.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Je to věc, která se diskutuje také 30 let, stejně jako výchovné.
Děkuji.
Takže zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Já vám děkuji. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tím projednávání končí. Pan poslanec Černohorský si přeje vystoupit s přednostním právem za klub Pirátů. Paní poslankyně Černochová se hlásí s přednostním právem.
Jménem klubu ODS a TOP 09 vetuji tento návrh.
V tom případě otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Dívám se do sálu, jestli se někdo hlásí. Pan poslanec Benda.
Zvláštním způsobem, a k tomu se ještě dostanu, je z toho vyňat prezident republiky. O ničem jiném to nebylo, protože ta představa těch křížených hlášení, že jedno hlášení podává nějaký lobbista - a to já tady říkám zcela otevřeně, já nejsem vůbec nepřítelem lobbistů. Jediné, čeho se musí vyvarovat, aby se stal něčí loutkou. Dejme tomu, že toto se podařilo jaksi opravit do podoby, která snad už nebude tak škodlivá vůči politikům, ale další vývoj necháváme tak trochu náhodě a projednáváme to o prázdninách, závěrečné hlasování, a tváříme se, že tím něčemu obrovsky pomůžeme. Já tvrdím, že tím ničemu obrovsky nepomůžeme. Potřebovali bychom úplně jiné zákony o lobbingu, pokud bychom se o nich bavili, potřebovali bychom zejména zprůhlednit tu výkonnou moc, a to v té části přímého rozhodování, nikoli při přípravě koncepčních předpisů, nikoliv při přípravě mezinárodních smluv a zákonů.
Informace potvrdila i dvojice zadržených ukrajinských překupníků, které v roce 2017 zadržely ruské úřady v Sýrii s dodávkou zbraní z Polska. Právě oni ruským úřadům odkryli situaci ve Vrběticích s protipěchotními minami a naše otázky na naše vládní odpovědné činitele jsou logické: Za druhé, proč se ve skladech ve Vrběticích nacházela zakonzervovaná minová pouzdra, která už měla být podle Ottawské smlouvy zlikvidována před 20 lety? Toto je překrucování znění Ottawské smlouvy a porušování ratifikovaného protokolu přímo českým Ministerstvem obrany, které si vykládá dohodu o likvidaci protipěchotních min způsobem, který lze označit za obcházení mezinárodního zákazu na uskladňování protipěchotních min. A opět nejde jen o Vrbětice.
Dále jsou s přednostním právem přihlášeni kolega Benešík a Radim Fiala.
Diskutujeme o odškodnění, aby co nejdříve se obnovil komunitní život, aby tam žili kvalitně, tak jako žili dřív. Já vás zapřísahám, pojďme se bavit jenom o tom zákoně, jenom o tom odškodnění. Já vás zapřísahám, pojďme se bavit jenom o tomto zákoně.
Bylo tady řečeno, že všichni poslanci za Zlínský kraj se pod ten zákon podepsali. A na závěr bych chtěl říct jednu věc. Jestli to opravdu věděl, tak je to velmi závažná informace.
Když byste poctivě mysleli svá slova, která tady často říkáte, vážně, tak byste s takovým návrhem přišli rovnou sami. Ale to jste neudělali, proto vás k tomu chceme vyzvat. To už nejsou žádné drobné. Myslím si, že ta možnost tam je, my ji ukazujeme při každém projednávání rozpočtu, my jsme vždy předkládali společně s kolegy, v rámci koalice SPOLU bychom to mohli dát dohromady na desítky miliard korun, které dávají dohromady úspory. Takže ta cesta existuje, jenom k ní chybí ve vašich řadách odvaha.
Prosím, nezapomeňte se podepsat na prezenční listiny v předsálí a poté se přihlásit na své jednotce konferenčního systému. Zároveň je nutné, abyste se před odchodem ze sálu vždy odhlásili. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 20. července tohoto roku. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Stanislava Berkovce. Jestli nikoho nevidím, zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 115. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? A já tedy otevírám bod číslo Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Je tomu tak.
Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Jsem velmi ráda, že jsme se dnes sešli tady na mimořádné schůzi k důchodům, kterou jsme iniciovali. Skoro půl roku ze všech stran poslouchám, že důchodová reforma se nestihne, nicméně kromě toho, že dnes budeme hlasovat o navýšení důchodů nad zákonnou valorizaci, buď o 300, nebo o 500 korun, tak máme možnost dnes také pomoci ženám, které vychovávaly děti, nebo také náročným profesím. Jenom abych připomněla. Často slýchávám, že naše vláda se soustředí jenom na důchodce. Není to pravda. Tento týden nebo minulý týden vyšla ve Sbírce zákonů rekordní bezprecedentní podpora rodin s dětmi. Navýšili jsme slevu na dani. Za našich vlád se minimální mzda zdvojnásobila, takže pomáháme důchodcům, pomáháme zaměstnancům, pomáháme rodinám s dětmi. Žádám vás také, abyste podpořili pozměňovací návrh pana poslance Romana Sklenáka, který navrhuje od roku 2023 všem těm, kteří převážně pečovali, pětistovku za každé vychované dítě. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o podporu této novely zákona. Žádám vás o to, abyste pomohli seniorům a seniorkám, a žádám vás o to, abyste pomohli lidem, kteří velmi těžce pracují, kteří vychovávají děti a snaží se vést správný a řádný život.
Paní ministryně, já vám děkuji. Otevírám rozpravu.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila se stanoviskem našeho klubu SPD. Naše hnutí dlouhodobě prosazuje výrazné, spravedlivé a sociálně citlivé zvyšování důchodů, a to důchodů všech typů, jak starobních, tak invalidních, tak i pozůstalostních. Také letošní vládní návrh na zvyšování důchodů je v tomto ohledu naprosto nedostatečný a nespravedlivý a vůbec se nesnaží řešit trvale se rozevírající pomyslné nůžky mezi výší jejich důchodů a těch ostatních. Náš návrh tedy není vůči nikomu diskriminační, jak mu je občas zřejmě z neznalosti vyčítáno. Skutečně systémovým a efektivním řešením obtížné situace nízkopříjmových důchodů je zavedení minimálního důchodu, což je dlouhodobá idea hnutí SPD. Příslušný návrh zákona jsme podali již před dvěma roky. Od této částky by byla celková výše důchodů vypočítána individuálně a zásluhově. Vládní strany tento náš návrh dlouhodobě odmítají, v SPD to však nevzdáváme a budeme všemi dostupnými prostředky usilovat o zvyšování důchodů jak starobních, invalidních, tak pozůstalostních. Prosím vás o podporu tohoto návrhu a pomoc našim občanům s nízkými příjmy.
V době covidové se přidávalo všem mimo důchodců. Všude rostou náklady, ale na důchody se jaksi zapomíná, a tito lidé již mnohdy nemají, jak si přivydělat.
Přibylo faktických poznámek.
Máme tam návrhy, které se týkají vdov a vdovců.
Zanesou ještě mnohem větší nerovnost a nespravedlnost do naší společnosti a to si myslím nikdo z nás nepřeje. Čili v této souvislosti jsou tyto věci pro nás nepřijatelné a doufám, že i při hlasování většina mých kolegů bude toto zohledňovat.
Děkuji, pane předsedo.
K tomuto zákonu bych rád ctěné kolegyni odpověděl. Ale vy jste to umožnili prosadit tak, aby nejvíce dostali ti nejvíce příjmoví, a ne ti, kteří by opravdu z té superhrubé mzdy něco mohli mít. Bohužel, taková je pravda. Čistý populistický výkrok, který se udělal v nejnevhodnější době, a o tu dobu právě jde.
Chápu, že se to zástupcům komunistické strany složitě vysvětluje. Komunisté podpořili zákon jako celek, minimálně část vašeho klubu.
Tak se znovu zamyslete nad těmi návrhy, které tady předkládáme.
Zapomíná na to, že zde platí jakýsi nepřijatelný princip retroaktivity, a on je chce měnit nejen ideologicky, ale také poměrně hloupým způsobem. Stačí jeden ilustrativní příklad za všechny. Marián Čalfa byl od 7. prosince do 10. prosince 1989 pověřen řízením vlády. Kolegyně, kolegové, skutečně ještě necítíte s prominutím až hloupost a pokus o revanš tohoto ideologického balastu, který má býti námi vpraven do projednávaného zákona? Rozhodovat o tom, kdo je kdo, by měli údajní odborníci ÚSTRu. Kolegyně a kolegové, možná někteří z vás nevědí, že tento pokus o politický revanš a segregaci části našich spoluobčanů není prvním. A dnes to tady máme znovu. Lustrační zákony, které zničily profesní, ale i osobní život mnoha tisícům nevinných a poctivých lidí, také z důvodu aplikace kolektivní viny, již prostě některým nestačí a na antikomunistickou strunu je třeba zabrnkat tedy i jinak. Jako kdybychom neměli v naší zemi zcela jiné a závažnější problémy.
Můj návrh není o žádné segregaci. Tak jim prostě tu dobu vyloučíme a bude se jim započítávat jenom průměr tehdejší mzdy v Československu. Netýká se to žádné paní na podatelně.
Děkuji.
Lobbing má podle poloviny Čechů výrazný vliv na podobu zákonů. Vnímají ho ale hlavně jako nástroj pro kmotry. Pod pojmem lobbista si Češi nejčastěji vybaví Romana Janouška a Ivo Rittiga. Vyplývá to z průzkumu Rekonstrukce státu, který proběhl na vzorku tisíce respondentů. To znamená, pojmu lobbing aspoň částečně rozumí tři čtvrtiny Čechů. To znamená, tento zákon de facto žádným způsobem nemůže zabránit těm nekalým praktikám, které se možná někde dějí. Pouze zvýšíme náklady úřadu, který bude kontrolovat nějaké schůzky, bude muset přijmout další úředníky.
Tak je zde ještě s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Benda, ať je to v záznamu.
Naopak je to věc, na které jsme se dlouhodobě shodovali. Pojďme to schválit.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom velice krátce v reakci na mého předřečníka, pana kolegu Jurečku. Ať si to tedy přečte sám, co napsal, nebo co mu kdo napsal.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, budu krátce fakticky reagovat na kolegyni Kateřinu Valachovou. Klub KDU-ČSL rozhodně podpoří ocenění žen a v případě návrhu ČSSD i mužů, kteří se podíleli na výchově dětí, protože to je skutečně správné. Máme samozřejmě i svůj návrh, ale pokud neprojde návrh KDU-ČSL směrem k vychovaným dětem a navýšení maminkám, případně tatínkům o 500 Kč, podpoříme i návrh ČSSD.
Asi všichni dobře víte, že tato země má svůj valorizační mechanismus. Z toho důvodu už minulá Ať to nazýváme jakkoli, důchodová reforma se prostě nedá řešit pozměňovákama.
Chtěla bych se zeptat, jak je to s profesními komorami? Nechceme nic skrývat. Paní ministryně, děkuji.
Paní ministryně se hlásí do rozpravy.
Pokud jde o lobbing, tak samozřejmě je to nová materie, takže nemáme nějaká výkladová stanoviska, ta se budou rodit. Ale na něco lze reagovat hned. Takže asi tudy se budou rodit nějaká výkladová stanoviska. A myslím si, že to bude jedno z prvních, co se na nás budou obracet. Ten neexistuje. Takže to budeme samozřejmě řešit. Poradci prezidenta republiky. No tak ti, co mu radí. Já jsem taky poradce, ale nelobbuji. Nelobbuji. A pokud se tedy prezident zeptá, pošlu mu svoje stanovisko, to je dohledatelné. Takže jak postupují ostatní, nevím. Já postupuji písemně a je to dohledatelné. Jsou to oficiálně uznané komory. Já upozorňuji, že nejsme žádní exoti. Zákon vznikal za mých předchůdců. Vylaďovali jsme ho. Takže pokud jste se tedy ptala, tak takto odpovídám.
A pokud již nevidím další přihlášky - pan poslanec Hrnčíř.
Tento návrh zavádí v podstatě evidenci schůzek, dejme tomu, relativně úzké skupiny lidí. Skutečně tam, kde se jedná o přidělování státních zakázek či dotací, i třeba v rámci samospráv, tak vlastně tenhle zákon vůbec neřeší. Já jsem s nimi samozřejmě také komunikoval.
Nezná generační zásluhovost, zásluhovost o výchovu dětí, budoucí generace produktivních plátců. Takže my tady jasně cílíme na to, na co vy poukazujete u jiného tisku, že bylo špatně, ale teď to nechcete vidět. Vy to moc dobře víte, ale chápu, že teď tady je určitá vaše póza, kterou tady chcete odehrát, ale my se bavíme o těch, kteří jsou v důchodovém systému České republiky dlouhodobě a nejvíce postiženi. Tam míří naše návrhy.
Budu reagovat na svého předřečníka. Problém starodůchodců a novodůchodců, o kterém se trošičku zmiňujete, to jsou ty nůžky, které tady jsou rozevřeny, nerozevřela tato vláda. Ne, držela se židlí, protože byla v menšinových koaličních uskupeních, a spoléhala se na to, že se na to zapomene. Ale bavme se o tom: podpoříte celý tento zákon jako koalice SPOLU? Protože to je ten důvod, který předřečník, nejsilnější koaliční partner ODS, tady u tohoto mikrofonu řekl - my celý zákon nepodpoříme. Tak se k tomu postavte jako KDU-ČSL: My ho podpoříme, řekněte, protože je pro tyto skupiny a pro ty důchodce.
Například v minulé koaliční vládě premiéra Bohuslava Sobotky jsme seniorům vrátili možnost slevy na poplatníka. Takže, prosím pěkně, uvádějte fakta tak, jak jsou - jsou to konkrétní věci, které šly za lidmi, za rodinami, za rodiči, za seniory, tak jak to tady v minulosti bylo. Jak z toho?
Děkuji, pane předsedo. Ano, my jsme to podpořili jako klub Komunistické strany Čech a Moravy, protože jsme to měli v programu a protože jsme to považovali od momentu, kdy byla zavedena superhrubá mzda, jako vysoce nespravedlivé. Čili z tohoto pohledu zrušení superhrubé mzdy bylo správné. To druhé, že už Sněmovna odmítla nerealizovat rozložení daňových pásem alespoň do dvou nebo tří vrstev, to správné nebylo. A o ty především Komunistické straně Čech a Moravy šlo.
Jenom jsem chtěl říct takovou zkušenost z naší rodiny.
Přečtu několik omluv, než pan kolega přijde. Máte slovo, pane poslanče.
Vždyť nyní, dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny, jim nemůže věřit dobrý úmysl nikdo, kdo jen alespoň trošku objektivně a realisticky uvažuje. A že zrovna lidovci, jejichž ideoví předchůdci a vzory ničili životy milionům obyvatel po celé planetě a po celá staletí násilnou katolizací a rekatolizací, si toto neuvědomují, je velice zarážející, a oni sami kolektivní vinu rozhodně necítí.
Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Hlasování číslo 234, přítomen 151 poslanec, pro 112, proti nikdo.
Hospodářský výbor doporučuje.
Pan ministr? Návrh byl přijat.
My jsme se vypořádali s touto skupinou. C3 kolegy Kohoutka, kde se navrhuje doplnit zmocnění ERÚ pro vydání vyhlášky o pravidlech trhu s plynem.
Kdo je proti?